Chtěl bych zde pohovořit o dvou věcech. Jsou to pozměňovací návrhy C pana kolegy Kováčika. A druhý návrh, který považuji za důležitý, je jedním z pozměňovacích návrhů, který předložila paní kolegyně Červíčková. Děkuji za pozornost.
Děkuji kolegovi Holomčíkovi. Nyní faktická poznámka Miroslava Kalouska. Kolega Baxa ještě posečká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dobře. Eviduji žádost o přestávku na klub po skončení rozpravy. Nyní tedy pan kolega Martin Baxa. Připraví se Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Přečetl jsem si i důvodovou zprávu k vašemu pozměňovacímu návrhu. Město Plzeň provozuje velký městský útulek pro psy. Je zařazen jako organizační složka našeho města. To je věc, která je přímo vztažená k naší samosprávě. A chci zdůraznit, že to není pouze činnost, která je navázána na občanský zákoník. To je jenom popis reality v našem městě. Dovolím si tady ocitovat dva vaše pozměňovací návrhy, kdy v pozměňovacím návrhu B1 je navrženo vložit ustanovení, které zní "útulkem pro zvířata zařízení, které po dohodě s obcí poskytuje dočasnou péči toulavým zvířatům, případně zvířatům opuštěným".
a) Majetková újma - zákon o veterinární péči. Alokovaná částka pro daný kalendářní rok vychází z kvalifikovaného odhadu potřeby finančních prostředků na řešení náhrad nákladů a ztrát. Skutečná potřeba finančních prostředků se však odvíjí od aktuální nákazové situace na území České republiky v daném kalendářním roce. - To je tedy trošku v rozporu s tím, co tady vládní zdůvodnění říká, že návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, neboť následně uvádí opak. Kraje se obdobně jako obce nově podílely na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, a to v obvodu kraje nebo jeho části, pokud přesahují územní obvod obce. Cílem doplnění je usnadnění realizace uložených mimořádných veterinárních opatření v praxi. Takže neplatí, že by žádné finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nebyly. A že to byly často náklady, které byly pro obec téměř smrtelné! Náhrada byla poskytnuta z částky alokované pro daný kalendářní rok v rozpočtu Ministerstva zemědělství. Co považuji za věc, která tady vlastně ještě nepadla a možná vás některé bude zajímat. V současné době je k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, tzn. pro krmné účely, možné použít pouze omezené spektrum druhů hmyzu, konkrétně jde o bráněnku, mouchu domácí, kterou chováme v České republice asi na sedmi místech, jestli jsem to dobře pochopil z té důvodové zprávy, potemníka moučného chováme, potemníka stájového, cvrčka domácího, cvrčka krátkokřídlého a cvrčka banánového. To jsou všechno chovatelské stanice, které se legitimně živí prodejem tohoto hmyzu. To pro ty z vás, koho by zajímalo, že už nemáme jenom farmy na dobytek, ale upravujeme, a je to určitě správně, veterinárním zákonem i farmy chovající hmyz. Já si tedy nejsem jistý, že to je efektivní.
Možná ještě krátce osvětlím pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem. Kontroly se budou nově vztahovat i na tepelná čerpadla nebo elektrické odporové vytápění, celkově však počet kontrolovaných zařízení významně poklesne. Řeší například garáže, ochozy nebo mezipatra budov. A nakonec reagujeme na skutečnost, že vládní návrh neúměrně rozšiřuje povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy na všechny změny dokončené budovy, přitom podle směrnice o energetické náročnosti budov se má vztahovat pouze na větší změny definovaných dokončených budov.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A já se tam obávám dvou pozměňovacích návrhů. Jeden je pozměňovací návrh pana kolegy Dolínka, druhý pana kolegy Pustějovského, které vlastně míří tím směrem, že by při rekonstrukci zastaralých uhelných bloků elektráren, uhelných elektráren, nemuselo být dosaženo minimální účinnosti.
Nyní se hlásí o vystoupení pan poslanec a zpravodaj hospodářského výboru Pavel Pustějovský.
Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval na svého předřečníka. Paní kolegyně tady hovořila o uhelných elektrárnách.
V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Pokud tomu tak není, tak budeme... Nepadly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pan poslanec Dolínek? Prosím, máte slovo.
Zdůvodnění nemusím asi opět říkat. Pan předseda podvýboru Pustějovský ho zde řekl. Já, paní kolegyně Balcarová, očekávám, a tak jsem to i říkal, když se mě ptala média, že ten návrh bude ještě diskutován určitě na výboru. To i já jsem si vědom, že to není nejjednodušší, ale myslím, že pan kolega Pustějovský vysvětlil ten problém, kde tam je. Co se týká uhlí, se asi všichni shodneme. Bude to určitě cenné a uvidíme, jak se k tomu výbor postaví, potažmo poslanci.
V odůvodnění se odkazuji na písemnou podobu všech návrhů. A velmi obecně. A čtvrtý návrh řeší účinnost.
Já také děkuji a ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra nebo ze strany zpravodaje. Není tomu tak. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Všichni společně, paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme však svědky značně rozporuplné skutečnosti, na kterou bych chtěl poukázat. Přestože tedy soutěž probíhala řádně a zákonně, je nyní zakazováno plnění smlouvy. Co se dnes zazlívá Ministerstvu dopravy? Skutečnost, že byla podepsána mýtná smlouva? Obdržím rozhodnutí, vzdám se práva podat rozklad, ale pro vyloučení pochybností si ještě raději nechám osvědčit úřadem, který rozhodnutí vydal, nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. A to se také stalo. Znovu zdůrazňuji - zaniklo. Až téměř po devíti měsících bylo judikováno krajským soudem, že věc se má jinak. Ať se nám to líbí, či nikoliv, musíme se zařídit podle toho. I za této situace se ministerstvu zazlívá jeho postup? Vždyť by tak zákonitě musel postupovat každý. Chápu ale, že se u vás, stejně jako u české veřejnosti, těší mimořádné pozornosti, co s nastalou situací budeme dělat. Jak se vypořádáme s aktuální rozhodovací praxí Krajského soudu v Brně a úřadu. Příprava záložního řešení bude spočívat ve dvou paralelně připravovaných záležitostech. Proto dodávku mýtného systému již soutěžit nemusíme. Systém budeme mít, a to satelitní. Z naší dosavadní zkušenosti víme, že za 13 až 15 měsíců novou soutěž sice můžeme připravit a zahájit, ale rozhodně ji v té době nemůžeme dokončit. A nepochybně se do úřadem stanovené lhůty 12 měsíců vedle nové soutěže nevejde ještě období, které je zapotřebí pro předání a převzetí provozu mýtného systému. Proto nesmíme před touto skutečností zavírat oči. Přistoupili bychom k tomu pouze a jedině v tom případě, že by se nám novou soutěž nepodařilo dokončit a mýtný systém předat vítěznému dodavateli včas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, závěrem bych rád ještě připomněl několik čísel a k nim malé zhodnocení. Částky uvádím bez daně z přidané hodnoty. Tak to je mé slovo úvodem. Tak já bych to vzal postupně. Proč je systém elektronického mýtného dodáván do vlastnictví České republiky? K tomu bych se rád vyjádřil takto: Systém elektronického mýtného eviduje různé údaje pro účely svého provozování v rámci tzv. evidence údajů o mýtném. Evidence údajů o mýtném je součástí mýtného systému a je současně informačním systémem veřejné správy. Podle zákona o informačních systémech veřejné správy je správce tohoto systému za něj zodpovědný. Výše uvedené je splnitelné toliko vlastnictvím systému, nikoli prostou službou. Výhodu vlastnictví systému elektronického mýtného lze spatřit v tom, že pakliže by subjekt poskytující služby provozu z rozličných důvodů ukončil svou činnost, má stát alespoň systém, který je možné provozovat jiným subjektem. Vzhledem k modularitě nového systému elektronického mýtného a jeho otevřené architektuře je možné jej provozovat jiným subjektem rozhodně úspěšněji a rychleji než v případě stávajícího systému elektronického mýtného, který nemá otevřenou architekturu, a uživatel, tedy Česká republika, je tzv. uzamčeným uživatelem.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl jednak k tomu pozměňováku dotaz jak na paní profesorku, tak i na pana ministra. Protože ve chvíli, kdy dojde k nějaké reakci po očkování, tak to dítě je hospitalizované v nemocnici.
Já také děkuji. Prosím.
A určitě to budeme konzultovat s odbornými společnostmi, jak s pediatrickou společností, s vakcinology a tak dále. Takže si myslím, že tady je shoda.
Já také děkuji.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já jsem zde v prvním čtení zmiňoval některé konkrétní výhrady k tomu předloženému návrhu. Nebylo to nijak militantní, opravdu se spíš jednalo o některé praktické poznámky. A je potřeba si připustit, že mnohdy to také ta rodina nevydrží a rozpadne se. K tomu směřuje můj pozměňovací návrh, kdy bych rád, aby to důkazní břemeno zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Takže pracoviště, která začala využívat tuto vyhlášku a provádět CT mozku k určení mozkové smrti, tak vlastně vždycky ten popis končí tím, že se z CT nedá určit, zda se jedná, nebo nejedná o mozkovou smrt. Je to velmi odborná úzká záležitost. Bohužel nešla paralelně vyhláška se zákonem. A v tomto případě si myslím, že se nejedná o nepodobný problém. Jedná se opět o zákon, který je velmi odborný. Proto bych velmi plédoval a prosil o to, aby do druhého čtení do výboru šly věcné záměry těch vyhlášek, tak abychom věděli, co v nich je, abychom mohli případné nejasnosti vychytat. Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit. Je asi realitou, že část veřejnosti má nedůvěru k očkování. A naší úlohou zdravotníků, naší úlohou poslanců, naší úlohou volených zákonodárců a úlohou Ministerstva zdravotnictví je tu veřejnost přesvědčovat, že ty obavy jsou v mnoha případech liché, neopodstatněné a často dané tím, že informace z doktora googlu nebyly úplně správně pochopeny.
Jen velmi stručně doplním do debaty za klub Pirátů, že jsme také velmi rádi, že tento návrh zákona byl předložen.
Děkuji za slovo. Příkladem takového kurzu se zaměřením na nemovitosti, který by splnil uvedenou definici, je program MBA, který je organizován katedrou financí podniku a oceňování na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kdy tento program spojuje jak ekonomický, právní, tak i technický pohled na nemovitostní trh v místním i mezinárodním kontextu a působí v něm přední odborníci na trhu s nemovitostmi, ale také odborníci z akademického prostředí.
Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek a připraví se pan poslanec Milan Pour. Prosím.
Děkuji za slovo. Tento pozměňovací návrh se týká výše úschovy, kdy navrhuji, aby realitní zprostředkovatelé v rámci zprostředkovávané činnosti byli oprávněni poskytovat úschovu části pouze do výše 890 tisíc korun za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. V případě vyšší částky než 890 tisíc korun by realitní zprostředkovatel mohl zprostředkovávat pouze úschovu u notářů, advokátů, bank a zahraničních bank. Podrobné odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě a je také uvedeno v písemné podobě mého návrhu, který je načten v systému Sněmovny.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Zahradníka a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Já pro jistotu zopakuji to, co jsem říkal v obecné rozpravě. To znamená, že jsem dal návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. A druhý pozměňovací návrh, který je ve dvou variantách, pod číslem 3538, a to se týká právě dotyčného pojištění;
Hovořil jsem tu o třech cestách možnosti aprobace úschov, úpravy úschov.
Děkuji. Paní ministryně? Nyní otevíráme další bod. Prosím.
Vážený pane předsedající, děkuji moc za slovo. Nejprve mi dovolte uvést, že zákon o podpoře regionálního rozvoje upravuje mimo jiné čerpání evropských fondů a oblast koordinace politiky soudržnosti v podmínkách České republiky. Je to například soulad realizace programů s cíli dohody o partnerství a vazba na strategické dokumenty. Dále rada projednává systémová opatření pro efektivní realizaci politiky soudržnosti a rozdělení finančních prostředků mezi operační programy. Rada případně navrhuje vládě změny tohoto rozdělení, které pak vláda následně schvaluje. Rada tedy skutečně jen radí, rozhodovací pravomoc má pouze vláda jako exekutivní orgán. Platné znění zákona natvrdo určuje, že této radě předsedá premiér a že v případě jeho nepřítomnosti zastupuje ministr pro místní rozvoj.
K průběhu mýtného tendru jsem se vyjádřil v rámci svého úvodního slova. Není pravda, že by smlouva na plnění mýtné smlouvy byla neplatná. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které předkládá odlišný právní názor, je v současné době předmětem přezkumu ze strany Nejvyššího správního soudu. K riziku arbitráží a náhrad škod jsem se také vyjádřil v úvodním slovu. Vážený pane poslanče, souhlasím s tím, že soudy mají poslední slovo. Pouze zdůrazňuji, že již jeden rozsudek Krajského soudu v Brně vztahující se k této věci byl již ze strany Nejvyššího správního soudu zrušen. Druhé rozhodnutí vztahující se k existenci předběžného opatření zákazu plnění smlouvy je Nejvyšším správním soudem přezkoumáváno.
Poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby se ujal slova v rozpravě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi často tady slýchám z různých úst v Poslanecké sněmovně, za co všechno může sociální demokracie. A je to mýto. Nikdy jsme nebyli oslyšeni. To ale neznamená, že nechceme jako vládní strana nést za toto odpovědnost. Proto za sociální demokracii chci říct, že naprostá priorita pro nás je, aby nedošlo k přerušení výběru peněz z mýta. Tyto peníze jsou velmi zásadní pro českou infrastrukturu, nejenom pouze pro dálnice. Samozřejmě odmítáme, aby vláda převzala odpovědnost na sebe. To jí zákon neumožňuje. Říkáme jednoznačně, že ministerstvo musí v zákonných možnostech tyto věci vyřešit.
Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k vystoupení, k reakci paní poslankyně Matušovské. Já bych chtěl jenom říct a zdůraznit, dopravci nejsou stávajícím stavem nijak dotčeni. Smlouva je platná a účinná. Dopravci se od 21. září letošního roku do nového systému registrují a já prosím a vyzývám dopravce, čiňte tak nadále, nečekejte na to, jak se situace vyvine. Je nezbytné se registrovat. K 1. prosinci letošního roku spouštíme satelitní mýtný systém. O vývoji situace budu samozřejmě informovat pravidelně kontrolní výbor tak, jak nám bylo uloženo na posledním jednání, to znamená, pravidelně jednou za měsíc.
Já bych vám chtěl, pane ministře, poděkovat za kultivovanou a věcnou rozpravu na toto téma. Není to jednoduchá věc. Mám zhruba pět otázek, které bych chtěl zodpovědět, jestli je to možné. V podstatě v současné době přechod na novou technologii znamená, že zaniknou některé mýtné brány. Zajímá mě, v jakém rozsahu, jaká hodnota těchto bran je a jestli je případně nutné je likvidovat a není možné využít jiným způsobem. Dále mě zajímá, proč se na Ministerstvu dopravy již na samém začátku neuvažovalo jít cestou například Rakouska, to znamená, transformace súsky, udělat to, že mýto by v podstatě bylo státem provozované, protože za stávajícího modelu nás za deset let čeká zhruba stejný scénář různých soutěží a možná dohadů. Jedna zpoplatněna bude, druhá zpoplatněna nebude, a samozřejmě že to odnesou obyvatelé na té silnici první třídy, kde zpoplatněno nebude. Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval i za to, že jste si vědom rizik, která současná situace s sebou nese, a že to nenatíráte všechno narůžovo, tak jak to dělal předchozí ministr.
Děkuji vám mnohokrát.
Těch otázek byla řada. K čemu můžou sloužit? Část stávajícího mýtného systému bude samozřejmě využita pro vybudování nového systému. Zbývající část systému, zejména pak jednotlivé brány, budou využity pro telematiku na dálnicích. Chceme moderní dálnici, inteligentní dálnici, takže část využijeme v rámci inteligentních dopravních systémů. Tedy především jako kamerový systém, zařízení pro provozní informace, proměnné dopravní značení, liniové řízení dopravy, detekci jízdy v protisměru, úsekové měření rychlosti a samozřejmě vysokorychlostní kontrolní vážení.
Otevírám rozpravu a máte slovo.
Dobře. Pro trvalou hospodářskou přítomnost se obecně vyžaduje usazení v dotčeném členském státě, což umožňuje lepší výkon práv klientů i lepší výkon o dohledu v místě, kde je služba poskytována. Profesionálními zákazníky ze zákona jsou v zásadě ty finanční instituce, ale i stát, mezinárodní organizace a velké korporace, které nejsou malým a středním podnikem. Z důvodu neexistence v současné době databáze listinných korporátních dluhopisů - a tady trošku odbočím od toho odůvodnění. To se navrhuje kompenzovat tím, že tímto zaplacením dojde k prodloužení oprávnění nikoli o rok, jak je to standardně, ale o dva roky.
Myslím si, že pro tuto chvíli asi všechno.
Také děkuji.